Navzdory pěkným slovům z dílny autorů návrhu nevidím praktický přínos.
Děkuji, pane předsedající. Já jsem si říkal přece jenom, když už jsem tam byl před ním vylosován, že bych mohl mluvit spíš. Tuto aktivitu samozřejmě chválím, ale zapadá mi informace o Nové zelené úsporám. A mě zajímá, jakým způsobem hodláte pokračovat, jestli připravujete nějaké změny. To se mi zdá jako slabá informace, tak prosím o zdůvodnění, co se v této oblasti děje.
Prosím, pane ministře.
Ostatní bytové domy budou řešeny v rámci IROP, Integrovaného regionálního operačního programu. To znamená, my jsme zatím vypsali jednu výzvu pro bytové domy v Praze, ta byla ukončena, a nyní připravujeme, a to je úplně nová informace, novou výzvu pro bytové domy, zdůrazňuji, opět v Praze, která by měla být vyhlášena příští týden. Tady zatím prostě předpokládáme, že bychom měli k dispozici řádově stovky milionů korun. měl by tedy směřovat podobně jako ve výzvě pro rodinné domy tím kontinuálním způsobem. Zájem tam zatím avizován byl a uvidíme po vyhlášení výzvy a příjmu žádostí.
Já vám také děkuji, pane ministře. Pan poslanec ještě dá doplňující otázku.
Děkuji za vaši odpověď, pane ministře. Samozřejmě, určitě jsme udělali radost majitelům bytových domů pražských. A já jenom, jaký je váš názor na vývoj prodeje emisních povolenek, protože z těch jsou právě tyto programy financovány. Protože se nám tak nějak jeví, že emisní povolenky s tou cenou jdou lehce dolů. Ohrozí to nějakým způsobem Novou zelenou úsporám?
Děkuji.
Tak takhle vyleštěnou křišťálovou kouli, pane kolego, nemám, bohužel tedy, vaším prostřednictvím, pane předsedající, i když bych rád měl. Ale máte pravdu, že v poslední době vidíme pokles ceny emisních povolenek. Dnešní stav je samozřejmě nižší, ale může se zase měnit.
Omlouvám se za to předchozí.
Dobrý den, dámy a pánové. Nejsem zvyklý příliš interpelovat, protože si to většinou s ministry vyříkám rovnou.
Tady jenom řeknu pro představivost, bylo to na území České republiky v různých krajích včetně Prahy a do celkového počtu všech vedoucích pracovníků, zaměstnanců České inspekce životního prostředí. Myslím, že to je to nejdůležitější. To je pro mě takové hodně podstatné a přiznám se, důležité, a proto zejména interpeluji pana ministra životního prostředí. Přitom jsou pravidla, když komise vybere, tak doporučí jednoho, dva, tři, podle toho, kolik je účastníků, a ten ještě nebyl opravdu žádným správním řízením vyrozuměn do té doby. Vážený pane ministře, doufám, že výše uvedené skutečnosti necháte prověřit opravdu neprodleně, opravdu důsledně a především nestranně.
Děkuji, dobré ráno, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vážená paní poslankyně, děkuji za vaši interpelaci. Především chci říct, že Česká inspekce životního prostředí funguje. Já jsem ho mohl vybrat tzv. z ruky. Jenom pro ilustraci řeknu, že když jsme vypsali výběrové řízení podle služebního zákona, nově v roce 2015, tak se do něj přihlásili pouze čtyři uchazeči a opět byl vítězem pan Erik Geuss.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 17.15 a my budeme pokračovat v přerušeném jednání. To jsou zatím všechny omluvy. Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo Projednávání tohoto tisku bylo přerušeno včera ve středu 10. února, a to v obecné rozpravě. Prosím k mikrofonu přihlášenou paní poslankyni Semelovou. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, směr, kterým se ubírá vládní návrh novely školského zákona, by mohl být správný a mohl by vést ke zkvalitnění vzdělání. Kdyby ovšem byly všechny dotažené a nezůstaly na půl cesty. Povinné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy. Předškolní vzdělávání má velký význam pro osobnostní a sociální vývoj, pro vyrovnání nerovnoměrností, usnadnění vstupu do základní školy, ke snížení odkladů, jejichž počet dosahuje zhruba 20 % populačního ročníku. Zvyšuje tedy vzdělávací šance a přispívá k rovnosti šancí ve vzdělávání. Význam vlivu předškolního vzdělávání na úspěšnost žáků v dalším vzdělávání potvrzují i výsledky analýz v rámci mezinárodního šetření PISA, z nichž vyplynulo doporučení víc podporovat kvalitní předškolní vzdělávání, přičemž za nejvýznamnější opatření je považováno zavedení posledního ročníku mateřské školy jako ročníku povinného. Některým se věnují rodiče, a jistě s plnou péčí, někteří tuto péči nemají. A právě ti potřebují kvalitní předškolní vzdělávání nejvíc. A mělo by být ne od pěti, ale už od tří let. Jedná se často o děti ze sociálně znevýhodněných rodin z vyloučených lokalit, které jsou kvůli tomu ve své vzdělávací dráze oproti svým vrstevníkům hendikepovány. Mimo jiné 70 % romských dětí mateřskou školu podle zveřejněných údajů nenavštěvuje. Právě jim by docházka do mateřské školy výrazně pomohla. Plní totiž nejen funkci vzdělávací, ale také výchovnou a sociální a stále častěji supluje rodinu. Nerozumím proto tomu, proč je se zaváděním povinného předškolního vzdělávání v posledním roce před základní školou zároveň navržena možnost individuálního vzdělávání. Tyto děti tak dál zůstanou doma. Výsledek - vlk se nažral a koza zůstala celá. Co se tedy vlastně mění? Nárok pětiletého dítěte na místo v mateřské škole je v zákoně zakotven už nyní. Povinné vzdělávání se zavádí a zároveň nezavádí, sankce nebo povinný nástup do mateřské školy, pokud se zjistí, že rodiče s dítětem doma nic nedělají, v zákoně zakomponovány nejsou. Takže k čemu vlastně ten humbuk? V této podobě návrh naprosto ztrácí smysl. Je formální - a bohužel se v předložené novele nejedná o jedinou formalitu.
Prosím, pane poslanče.
Jistě se, pane premiére, shodneme, že rodina je základ státu. Právě rodiny s dětmi jsou často tou nejohroženější sociální skupinou v každé společnosti. Rodina má nenahraditelné místo ve společnosti, a proto by podpora rodiny měla patřit mezi základní pilíře sociální politiky každého moderního demokratického státu. Nejde přitom jenom o to, že porodnost stále klesá třeba proto, že se mnozí lidé obávají, že by neunesli výdaje spojené s příchodem a s výchovou dalšího dítěte. Dále ženy mají problémy sladit rodinný a profesní život. V řadě případů žijí rodiče na hromádce, jelikož život v manželství je méně finančně výhodný. Tím si ovšem řada žen zakládá na budoucí problémy. Vláda zatím schválila porodné i na druhé dítě, ale podle mého názoru tato podpora nestačí. Proto se ptám, pane předsedo vlády: připravuje vaše vláda ještě nějaká konkrétní opatření, která podpoří rodiny či rodiny s dětmi zejména z pohledu jejich sociální stability a soudržnosti? Zároveň s měnící se strukturou obyvatel a v souvislosti s delší délkou dožití jsou třeba peníze na dodatečné veřejné služby. Proto se chci zeptat, pane premiére: připravuje vláda nějaké kroky či možnosti, jak sladit pracovní a rodinný život, a to i v rámci mezigenerační solidarity?
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní tedy vystoupí se svou interpelací paní poslankyně Jana Hnyková a připraví se paní poslankyně Jitka Chalánková.
Děkuji, pane předsedající. Naše zdravotnictví má řadu problémů, ale bez zaměstnanců to opravdu nepůjde. Já se, pane předsedo vlády, ptám, jaké kroky činíte v této záležitosti. Pracujete na sjednocení odměňování ve zdravotnictví podle jednotné platové tabulky? Jaké kroky činíte k odstranění minimálních personálních standardů na odděleních v nemocnici? Jak navýšíte platy a mzdy ve zdravotnictví a kde na to vezmete finanční prostředky a kdy k dalšímu navýšení platů ve zdravotnictví dojde?
Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní tedy se svojí interpelací paní poslankyně Jitka Chalánková. Připraví se pan poslanec Petr Bendl.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, počátkem listopadu a pak znovu koncem ledna jsem vás osobně upozornila na ustanovení norského občanského soudního řádu, které umožňuje vstup České republiky do řízení o vrácení dětí paní Michalákové. Současně jsem vás jako její zmocněnkyně požádala, aby Česká republika této možnosti využila. Teprve minulou středu a pouze z médií jsme se dozvěděli, že vláda do řízení vstoupí. Proto se vás chci zeptat: Proč rozhodování o této věci trvalo vládě tak dlouho? Je vláda v této věci jednotná? Hodlá vláda text intervence konzultovat, či alespoň poskytnout i právním zástupcům Evy Michalákové a jejích dětí, nebo hodlá postupovat výhradně na vlastní pěst? Jaký konkrétně bude další postup? Účastní se právní náměstek ministra Zaorálka pan Martin Smolek přímo jednání v Norsku, nebo za sebe alespoň někoho pošle? Promluví u soudu právní zástupce České republiky? Děkuji za odpověď.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní tedy pan poslanec Petr Bendl - kterého zde nevidím, tím pádem jeho interpelace propadá. Také není přítomen. Potom tedy pan poslanec Adolf Beznoska, kterého zde vidím.
Vy jste, pane ministře, na hospodářském výboru zmínil, že tyto externality jsou právě tím důvodem, proč dochází k vytvoření nových tarifů, a že představují náklad, který je potřeba rozložit nějak mezi obyvatelstvo. Mě by v tuto chvíli zajímalo, jestli považujete ten model, který je navržen, za racionální. Já ho považuji za velmi nešťastný. Jeho hlavním paradoxem je, že nejvíce si mají připlatit ti, kteří nejméně spotřebovávají a nejvíce šetří. Jak vidíte osud implementace těchto tarifů? - postupně i pan ministr a koaliční poslanci. Co se tedy v této oblasti bude dít?
Nyní tedy pan poslanec Antonín Seďa a připraví se paní poslankyně Marie Pěnčíková.
Děkuji, pane místopředsedo. Připomínám, že nemovitost byla vyhlášena kulturní památkou. Uvedená rekonstrukce má podporu nejen státních institucí, města, kraje, ale i široké veřejnosti. Pane ministře, chci se zeptat, proč jste nepokračoval v úsilí vašich předchůdců rekonstruovat tuto nemovitost. Pro připomenutí, vaše ministerstvo plánovalo vynaložit v roce 2016 15 milionů korun, v roce 2017 30 milionů korun a v roce 2018 dokonce 155 milionů korun na tuto rekonstrukci. Dále by mě zajímalo, co plánujete s bývalou věznicí v Uherském Hradišti podniknout a zda vůbec existuje záměr na její rekonstrukci. A pokud ano, v jakém časovém horizontu. Děkuji za vaše odpovědi.
Prosím, pane ministře.
Pokaždé když mě interpelovala, tak jsem tu byl. Teď k té vaší otázce. Máme tam budovu okresního soudu, která v porovnání s jinými budovami je vyhovující.
Chci se zeptat: Budete mít doplňující otázku, pane poslanče? Prosím.
Děkuji za odpovědi, nicméně nemohu s nimi souhlasit. Nic víc, nic méně.
Já vám také děkuju.
Vzpomeňte jenom stavbu brněnského areálu, která byla zcela záměrně podhodnocena na částku asi 700 milionů jenom proto, aby to prošlo u financí, a nakonec, jak všichni čekali, se ta rekonstrukce vyšplhala na dvě miliardy.
Já vám také děkuji, pane ministře. Nyní tedy vystoupí paní poslankyně Marie Pěnčíková a připraví se pan poslanec Zdeněk Soukup.
Prosím, máte slovo.
V této věci jsem vás interpeloval již minulý rok v březnu a do této doby stěna postavena nebyla. Stále jsou tam porušovány normy ohledně hlukové zátěže a občané mě kontaktují a ptají se.
Vážený nepřítomný pane ministře, se zájmem jsem si minulý týden v Hospodářských novinách přečetla twitterový status jednoho z bývalých náměstků na Ministerstvu financí Lukáše Wagenknechta. Na myšlence pana Wagenknechta určitě něco je. Ráda bych se vás proto zeptala, zda s citovaným názorem pana Wagenknechta souzníte, zda dotační podvody i ve vašich očích představují problém a zda se také v této oblasti chystáte v dohledné době něco hmatatelného vykonat. Bohužel i potřetí interpeluji nepřítomného pana ministra, pana ministra Babiše se snažím interpelovat při ústních interpelacích již devět měsíců a zatím neúspěšně. Přesto budu ráda, když mi pan ministr písemně odpoví. Děkuji.
Já děkuji, paní poslankyně, a prosím pana poslance Bendla, který byl vylosován jako další v pořadí, s interpelací na pana ministra vnitra. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Ani radnice v Benešově nebyla schopna odpovědět, zda to je, či není pravda.
Prosím, máte slovo.
Je to ona známá kauza nových tarifů za cenu elektrické energie.
Já děkuji, pane poslanče, a prosím dalšího v pořadí, tím je pan poslanec Seďa, který bude interpelovat ministra dopravy. Prosím, máte slovo. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. To je jedna otázka.
Děkuji za slovo. Národní knihovna má nezastupitelné postavení jakožto zdroj pramenného materiálu i sekundární literatury pro celou řadu vědeckých oborů. Pane ministře, uvědomujete si, že svým rozhodnutím uzavřít Národní knihovnu před veřejností v podstatě obětujete celou jednu generaci bakalářů, magistrů, doktorandů a ohrožujete vědecké bádání pro celou řadu badatelů v celé řadě oborů?
Děkuji. Součástí revitalizace budou hlavní skladiště fondů Národní knihovny včetně těch s nejvzácnějšími sbírkami a většina pracovního zázemí. Původně plánovaná postupná realizace stavebních prací není díky zpožděním, která stavba v předchozích fázích nabrala, možná. Celá revitalizace musí být dokončena v roce 2018, neboť to je časová hranice, po kterou je možné financovat práce z Programu péče o národní kulturní poklad. Souběžně musí proběhnout vzhledem k havarijnímu stavu rekonstrukce starého depozitáře knihovny v Hostivaři, kde je umístěna většina sbírek knihovny. V současnosti probíhá schvalovací řízení orgány památkové péče. Následně bude zpracována projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. Jak už jsem v úvodu řekl, žádný z interních provozů knihovny nebude po dobu rekonstrukce zastaven. Národní knihovna bude kontinuálně doplňovat své fondy, zpracovávat je, digitalizovat, naplňovat jednotlivé báze a digitální knihovny. Jedná se de facto o vytvoření dočasné náhradní knihovny. Národní knihovna plánuje v brzké době tiskovou konferenci, na které představí nové architektonické studie a možné varianty provozu knihovny během renovačních prací. Děkuji za pozornost.
Já děkuji a vidím pana poslance, že je na cestě k řečnickému pultíku, bude tedy pokládat doplňující otázku. Prosím.
Vážený pane ministře, já děkuji za tuto odpověď. Poněkud jste mě uklidnil, že knihovna nebude zabetonovaná. Nicméně já pocházím z akademické sféry a voliči se mě na to často ptají. Ale prosil bych vás, až vám budou známy konkrétní termíny, konkrétní opatření, jak ten provoz pro veřejnost bude probíhat, prosím, abyste mě o tom písemně informoval.
Pan ministr, poprosím, jestli bude reagovat.
Ano, děkuji. Každopádně velmi rád, protože je to důležitá otázka právě pro naši akademickou obec. Situace ohledně dočasného provozu je řešena, právě co se týká akademické obce, rovněž ve spolupráci s jejími zástupci jako uživateli veřejných služeb knihovny. Dne 21. ledna letošního roku proběhla v aule Filozofické fakulty otevřená diskuse generálního ředitele a mé náměstkyně paní doktorky Kateřiny Kalistové s akademickou obcí a studenty univerzity. Byla ustavena zvláštní pracovní skupina k řešení optimálního zpřístupnění fondů a poskytování služeb během rekonstrukce. Pracovní skupina se skládá ze zástupců Ministerstva kultury, Národní knihovny, Univerzity Karlovy, Akademie věd a dalších odborníků. První jednání se uskuteční 25. února letošního roku. Vedení Národní knihovny intenzivně jedná s externími subjekty o pronájmu možných prostor, ve kterých by knihovna v letech 2017 a 2018 mohla poskytovat rozsáhlejší služby z univerzálního fondu včetně zahraniční produkce. Jako příklad mohu uvést Magistrát hlavního města Prahy, kde přichází v úvahu část Kongresového centra, nebo městské části Praha 1 a 7, kde přicházejí v úvahu čtyři možné objekty. Jednání probíhají i se soukromými majiteli objektů.
Dalším vylosovaným je pan poslanec Hovorka.
Tímto shromažďováním a vyhodnocováním je podle zákona pověřen Ústav pro zdravotnické informace a statistiku. Ze zákona není zřejmé, jaká bude konečná podoba databází a jak budou jednotlivá data ochráněna. Nově bude umožněno předávání údajů i pro jiné účely, než pro jaké jsou vytvořeny dosavadní zdravotní registry. To ale v tomto zákoně není. Ochranu dat tak není možné jednoznačně posoudit.
A pak tam následuje to... Máte zase velmi podrobné zdůvodnění. Návrh vychází z povinnosti rodičů zajistit vzdělávání svých dětí a zároveň z Ústavou garantovaných práv o tomto vzdělávání rozhodovat. Právo na předškolní vzdělávání, které je aktuálně zaručeno poslední rok před nástupem do základní školy, je v praxi garantováno obcí, kde má dítě trvalý pobyt, považujeme za prospěšnou službu státu vůči rodině. A dále tam máte zdůvodnění.
Mám zde jednu faktickou poznámku, pan poslanec Brázdil.
Já si myslím, že by to mohlo platit o vás, že o školství na Praze 2 už toho víte docela dost. Neříkám to, že bych vám chtěla dávat domácí úkol, ale skutečně je to obrovský zásah do toho, co se do současné chvíle v našem školství odehrávalo, a myslím si, že to není změna k lepšímu. A tady po odchodu pana Chládka se spousta ředitelů a ředitelek opravdu radovala z toho, že tam přišla nová paní ministryně Valachová, a my jim teď tímto zákonem bereme tu naději. Takže ještě prosím všechny o to, aby přemýšleli, jestli skutečně touhle formou chceme měnit naše školství. Já si myslím, že to je špatně.